Prosím, pane poslanče, máte slovo.
A to druhé, co jsem říkal, že takovéto zásadní změny v kompetencích těchto orgánů by měly procházet řádným připomínkovým řízením a neměly by být podávány a schvalovány jako pozměňovací návrhy. To je vše, co jsem řekl. A taky jsem řekl, že takovýmto způsobem přijímané změny mohou mít samozřejmě dopady na zdraví lidí. Děkuji za slovo.
Pana kolegu Bendla hned zvu k pultíku - ale jestli vydržíte, přečtu další omluvy od 19 hodin, abychom je nezanedbali. Nyní tedy s řádnou přihláškou pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Je to jejich věc, jestli dohody drží, nebo nedrží, nebo jestli podepsané jest dané, či nikoliv. To je jenom poznámka.
Já si myslím, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení ministři, že tato debata je trošku zmatená. Není pochyb o tom, že k tomu sporu, který se tady ventiluje, docházelo už v Nečasově vládě. A najednou poté, co ten návrh byl předkládán jako vládní, prodebatovaný řádně na vládě, tak najednou se tady objeví pozměňovací návrh, který v té své první podobě, já to nemohu říct jinak a omlouvám se za to, prostě tu hygienu vybrabčil! A ta představa, že jestliže přejde kompletní dozor z hygieny z té oblasti, kterou má, na zemědělství, že se něco zjednoduší a něco vylepší, není opodstatněná. Já chápu, že ten dozor je duplicitní, ale my žijeme ve světě, který je velmi komplexní a vyžaduje duplicity. To samozřejmě teoreticky možné je. Jakákoliv možná kombinace takovýchto duplicit je, ale zcela určitě to oslabí původní obor, který za to měl gesci. A to v tomhle případě tu hygienu. A já jenom připomenu, že to není první zásah proti hygienické službě. Ten proces probíhá tady více než 20 let. Hygiena měla kdysi pod sebou radiační hygienu, osamostatnil se tento obor pod Úřad jaderné bezpečnosti. Hygiena měla pod sebou dohled na věcmi, které má dneska životní prostředí, jako je kvalita ovzduší. A ta hygiena se opravdu scvrkla na takové rozumné minimum, pro které je potřeba určité zdravotnické vzdělání a určitou profesionalitu. A jestli tedy tady říká pan kolega Bendl, že je něco jiného léčení lidí a něco jiného léčení rostlin nebo dohled nad potravinami, tak prosím to je příklad, který je velmi nepatřičný, protože hygienici lidi neléčí.
Zpravodaj souhlasí.
Kdo je proti? Děkuji vám. Legislativně technické připomínky byly schváleny. Nikdo nemá námitku. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Zároveň předám řízení schůze.
Hezký dobrý večer milé kolegyně, milí kolegové. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Prosím pana zpravodaje poslance Petra Bendla, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a vyjádřil se k nim.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji za návrh procedury. Předpokládám, že k ní nemá nikdo námitky. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Vozdeckého. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Pozměňovací návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.
Nyní budeme hlasovat o návrhu jako o celku.
Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi. Končím projednávání tohoto zákona. Dostáváme se k bodu číslo 56, jímž je
Ale pokud pan zpravodaj navrhne jiný termín, nevadí mi to.
Děkuji panu předsedovi.
Nyní se dostáváme k řádně přihlášeným.
Vy jste tady řekl, že my jsme hlasovali, nebo tady jste hlasovali proti zrychleným výkupům. Tak já vás jenom upozorňuji, že tady nikdo nehlasoval proti výkupům, že vašemu panu ministrovi dopravy se podařilo to, co se nepodařilo zatím zřejmě, aspoň co já pamatuji, nikomu, že tady obhajoval jiný materiál, než je v parlamentní databázi. Že to bylo z mé strany, kdo nabídl maximální zkrácení, a ten návrh prošel, aby se v hospodářském výboru vůbec vyjasnilo to fiasko. Takovouhle ostudu tady ještě nikdo ani procedurální neudělal. A my jsme tady udělali maximum pro to, aby to ze stolu nespadlo. Tak prosím přestaňte vykládat nesmysly. Ať je to vyrovnávání v celé řadě parametrů s ekonomickou a dluhovou krizí v Evropě a ve světě. Tak přesto tady to nejde a ve zbytku Evropy za podstatně krvavějších obětí to jde. Dokonce i špatným nebo nedokonalým signálem pro investory. Fiskální odpovědnost. Děkuji, pane předsedající. Jsou země, které dokonce, nebo jejich části, nižší celky, které to dokonce přijímaly už ve druhé dekádě minulého století. Já jsem očekával, že někdo z Úsvitu se tady přihlásí k demokracii švýcarského typu. Tento model odděluje u účtu administrativní provozní účet a investiční účet, přičemž roční provozní účet musí být vyrovnaný. Přebytky nebo deficity mají být eliminovány úpravou daní. Dále platí pravidlo, že alespoň 60 % ročních investičních nákladů by mělo být samofinancováno. Některé kantony také zavedly závaznou legislativu, která omezuje úroveň deficitu a ukládá bezprostřední korektivní opatření. To znamená, národní veřejný dluh mají zastropovaný na maximálně 60 % ročního HDP a zároveň zavedli monitorovací systém. Takže pokud by bylo Polsko, sociální demokraté měli šanci už v minulém volebním období. První provincií, která v roce 1991 zavedla zákon o vyrovnaném rozpočtu, byla Britská Kolumbie.
Mám procedurální protinávrh, a to abychom jednání o tomto bodu přerušili po ukončení podrobné rozpravy na jednu hodinu.
To registruji jako protinávrh, to znamená, budeme hlasovat nejprve o návrhu pana předsedy Stanjury. Pro všechny, aby bylo jasné, o čem hlasujeme. Pan předseda Stanjura navrhuje, abychom tento bod přerušili po ukončení podrobné rozpravy, to znamená před hlasováním, a přerušili ho na jednu hodinu. Kdo je proti? Pan předseda klubu TOP 09, pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo.
Dobré ráno, děkuji za slovo.
Děkuji, pane předsedo. Každý takový útok a veškerá opatření učiněná v jeho důsledku budou neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti. Proto otázka na umístění vojsk NATO na našem území je irelevantní, protože tato vojska tady už 15 let jsou.
Takže prosím, aby atmosféra v sále odpovídala závažnosti bodu. Platí to zejména pro skupinku vlevo ode mě.
Děkuji, pane předsedo. Dnešní tristní stav jsem již uvedl. Tohle je výsledek opět sedmi let pravicových vlád. Zodpovědnost za současný stav leží zejména na nich a na vás, kolegové z pravé části politického spektra.
Nyní zde mám faktickou poznámku pana poslance Novotného. Vy taky faktickou?
V tuto chvíli bych to shrnul.
Děkuji panu zpravodaji za představení procedury, ke které se ale dostaneme. Já se ptám, jestli se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Znovu prosím pana zpravodaje o to, aby nám navrhl proceduru, jak budeme hlasovat. Teď se prosím pojďme bavit pouze o proceduře. Takže nejprve budeme hlasovat o protinávrhu kontrolního výboru, po něm bude následovat...
Jenom na vysvětlenou, já jsem to neslyšel, možná to zaznělo.
Chce někdo hlasovat o té proceduře, tak jak ji navrhl pan zpravodaj? Neutrální stanovisko, více pozitivní. Zahajuji hlasování... Můžeme tedy hlasovat. Zahajuji hlasování o návrhu kontrolního výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. - Pardon, považuji toto hlasování za zmatečné, je tady žádost o odhlášení. Zahajuji tedy hlasování o usnesení o celkovém návrhu zákona, tak jak jsem jej přednesl. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji. Dostáváme se k bodu číslo 59, jímž je Návrhy na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny. Zahajuji hlasování o tomto návrhu zákona. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Je to hlasování číslo 163, přihlášeno 137 poslankyň a poslanců, pro 129, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Tuto povinnost plně dodržuje jen Estonsko a Německo. Na minulé schůzi Poslanecké sněmovny jsem žádala, aby nám to vláda vysvětlila, co je to vlastně za smlouvu, kterou nikdo nedodržuje. Proč máme přijmout něco, o čem již dnes máme pochybnosti. Jsem pro rozpočtovou odpovědnost, ale ne aby na nás byl vynucován tlak vnějšími orgány Evropské rady, či dokonce Evropským soudním dvorem, které při svém rozhodování nebudou brát v úvahu zájmy České republiky, ale zájmy své, vlastní. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Olze Havlové a nyní se do diskuse přihlásila paní poslankyně Chalánková.
Chtěla bych vzhledem k předcházející debatě pohovořit něco také o možnosti hájit české národní zájmy zejména v době po schválení fiskální smlouvy. Naše národní zájmy se minimálně v ekonomickém smyslu odvíjejí od naší ekonomické struktury, jak odvětvové, teritoriální v případě zeměpisné orientace naší ekonomiky a geografickou polohou. Oba tyto faktory nás předurčují k tomu, hrát v Evropě aktivní, pozitivní roli ve smyslu odstraňování zbytečných překážek a bariér a podílení se na projektech celoevropského významu, které budou prospěšné pro nás samé a současně výrazně přispějí k ukotvení nás v evropském systému a k posílení Evropy jako celku. Tyto projekty pro nás mají daleko větší význam, než kdybychom byli vůči vnějšku uzavřená země ležící na geografické periferii. Totéž platí pro volný pohyb pracovních sil. Totéž platí pro zavedení unijní daně. Evropská unie dosáhla svého bohatství díky konkurenci a soutěživosti mezi jednotlivci, firmami, ale i mezi státy. V našem zájmu by proto mělo být tuto konkurenci uchovat a rozvíjet. Specifikem české ekonomiky je neobvykle velký podíl průmyslu, zejména automobilového. To není dobré, protože ekonomika bez diverzifikace není dlouhodobě stabilní. Ve srovnání s většinou zemí Evropské unie máme abnormálně nízký podíl služeb na hrubém domácím produktu. Proto bychom měli podporovat maximálně volný pohyb služeb v rámci Evropské unie včetně služeb finančních, kde Evropská unie výrazně zaostává za Amerikou. Je tedy otázkou, proč politika těchto zemí v Evropské unii vyhlíží radikálně odlišněji v porovnání s tou naší ve smyslu vnímání evropské odpovědnosti, pozitivního a zodpovědného plnění členských závazků, nikoliv jen těch formálních, na papíře daných, i tím, že na rozdíl od nás nejsou považováni za zapšklé potížisty, kteří nevědí, co chtějí. V případě našich zájmů ignorujeme, či považujeme za samozřejmé něco, co nám přináší enormní ekonomický benefit. Díky jednotnému vnitřnímu trhu má Česká republika výrazný přebytek své obchodní bilance a enormní příliv zahraničních investic. Převládá u nás velmi zúžené hokynářské, účetnické uvažování o výhodách a nevýhodách jednotlivých integračních rozhodnutí či kroků. Výrazně se to projevilo v diskusi o půjčce Mezinárodnímu měnovému fondu či dohodě o fiskálním paktu. Na jedné straně nám těžce vadí něčím do společné pokladny přispět, ale čerpání z evropských fondů v mnohem větších objemech nám nevadí vůbec a považujeme je za samozřejmé. Komplexní vnímání souhrnných přínosů a nákladů integrace by nám vůbec neškodilo. Už to zkrátím, budu vybírat asi jen nadpisy. Například v oblasti transevropských sítí, společných projektů financovaných z přímých grantů, vědy a výzkumu a podobně. Podílet se aktivně taktéž na společné měnové politice nejprve v oblasti fiskální politiky a následně též v jiných oblastech. Je paradoxní, že vláda odmítá přistoupit na ukotvení dluhové brzdy. Zkráceně řečeno, domnívám se, že Evropě hrozí jiná nebezpečí.
Nyní se přihlásil s přednostním právem pan poslanec Roman Sklenák jako předseda klubu sociální demokracie.
Vážený pane předsedající, já si vzhledem k situaci, jaká je s časem a s počtem bodů, které jsme projednali na probíhající schůzi, dovoluji před vás předstoupit s několika procedurálními návrhy. Jednak dávám návrh, abychom vyčlenili pro třetí čtení návrhů zákonů i dnešek do konce jednacího dne.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Je třeba zdůraznit, že fiskální pakt nespadl z nebe. Takže zdůrazňuji, fiskální dohoda je výsledek určitého procesu, a je to shrnutí určitých mechanismů a vytvoření určité definitivní podoby něčeho, ke které se přihlásilo 25 zemí. V případě Velké Británie, jak víte, je situace jiná. Její pozice i vůči Evropě je odlišná. Ale tady jsme byli svědky, bohužel, toho, že Česká republika, která dávala jasně najevo, že chce spojit svůj osud s eurozónou, a dokonce to de facto jasně deklarovala ve smlouvě z roku 2004, tak takováto země se neúčastnila, nebo řekla, že se nebude účastnit toho procesu, který se spustil fiskální dohodou. My jsme se zbavili možnosti účastnit se procesu, který, jak víte, je v současné době jeden z úplně nejdůležitějších, které se v Evropě dějí. Vy dobře tušíte, že právě díky ekonomické a finanční krizi se právě tyto otázky staly při debatách, setkáních v evropských radách úplně klíčovými. Tady je jeden důležitý argument, pro který já tvrdím, že to bylo špatně a je třeba to napravit. Tohle by prostě nemělo být bez nás. Zajímá nás to a uvědomujeme si, že je to pro nás klíčové. Myslím si ale, nejenom že to není srozumitelné, ale že to neodpovídá logice věci. A nemyslím si, že by dnes byl a priori dluh to jediné, co musíme řešit, protože všichni tušíme, že tahle země má taky obrovský problém s výkonem, ekonomickým výkonem, a potýká se s ekonomickou stagnací. A tady není jediné řešení jenom otázka dluhu.
To platilo od prvního okamžiku našeho vstupu do NATO v roce 1999 a platí to o to více i dnes. Právě v roce, kdy si připomínáme 15. výročí našeho vstupu do Severoatlantické aliance, a ve světle znepokojujícího vývoje situace na Ukrajině uvědomujeme si zásadní význam NATO pro udržení stability a míru. Česká republika je proto plně připravena plnit veškeré závazky, které z jejího členství a z Washingtonské smlouvy vyplývají. Aktivní obranu hodnot, na kterých je Aliance postavena, považujeme za svoji samozřejmou a čestnou povinnost."
Dává přednost panu předsedovi Kalouskovi, který tedy vystoupí s přednostním právem.
Já se velmi omlouvám, že vystupuji v podrobné rozpravě, ale opravdu jen reakcí na pana ministra. Pane ministře, vy jste řekl, že řešíme věc, která v tuto chvíli není aktuální. A proto si myslím, že to aktuální je a že musíme dát zcela jednoznačný diplomatický signál, že Česká republika si o umístění vojsk myslí něco jiného.
Já se jenom formálně odkážu na návrh usnesení, který jsem přednesl v obecné rozpravě.
Ano, děkuji. Já se omlouvám. Prosím pana premiéra s panem ministrem zahraničí, pan řečník se cítí rušen, tak prosím. Pane poslanče, já se omlouvám. Není tomu tak, takže na základě usnesení, které Sněmovna přijala, tento bod přeruším. Končím obecnou rozpravu... Současně prosím aparát Poslanecké sněmovny, aby zajistil rozdání všech tří návrhů usnesení všem poslancům. Děkuji a konstatuji tedy, že tento bod jsme přerušili. Otevírám rozpravu a vidím, že paní ministryně se již dostavila k řečnickému pultíku a chápu z toho, že se hlásí do rozpravy a má tedy slovo.
Je to třetí čtení, předpokládám, že všichni jste dobře obeznámeni. Pokud jde o změny v trestním řádu, také jsme o nich hovořili, že jsou velmi důležité a celkem nezpochybnitelné. Jde o to rozšířit povinnosti orgánů činných v trestním řízení ve vztahu k osobě, která byla zadržena či zatčena, čili osoba, kde platí bezezbytku zásada presumpce neviny, o jednoduché a srozumitelné poučení o jejích právech, a to po celou dobu zadržení či zatčení. Byl velmi podrobně debatován, opakovaně byly vzneseny některé připomínky.
Mělo to padnout v rozpravě, doufám, že to v rozpravě padlo, celou jsem nesledoval. Budeme se zabývat návrhy na přikázání, pokud tedy další návrhy nejsou. Návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu, výboru rozpočtovému a výboru pro evropské záležitosti. Ještě než začnu další body, konstatuji dvě další omluvy, a to omluvu paní poslankyně Olgy Havlové od 19 hodin a od 18.50 omluvu pana poslance Karla Šidla. Ptám se tedy, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh.